Ano, bylo to vládou vyvolané referendum, tím vládním zákonem, ale kvorum účasti tam nebylo žádné, takže i jeden člověk mohl rozhodnout o vstupu do Evropské unie. To znamená, o vstupu do Evropské unie jsme mohli rozhodovat bez kvora, ale kdyby se to referendum mělo ve stejném způsobu a ve stejném gardu, aby tady byl zákon o referendu, tak to už se vám nelíbí.
Já vás opravdu požádám, ať oslovujete poslance mým prostřednictvím! A není výmluvou, že neznáte jméno. Já se nacházím v dodržování jednacího řádu.
Třetí věc je ta, že tahleta země, vážený pane předsedo klubu STAN, prostřednictvím paní předsedající, nepatří politikům. Ona totiž patří občanům, víte?
Prostě když někoho pustím do své domácnosti, tak to má obrovskou hodnotu, a to je ten princip solidarity. To je vlastně naplňování základních lidských práv, ke kterým jsme vázáni, a které vlastně řada občanů tím svým gestem třeba udělá, aniž by o tom přemýšlela a věděla. Ale nemusí to být třeba takové menšiny, kterým se my věnujeme relativně hodně, jako třeba romská menšina, která čeká na svého zmocněnce podle romské strategie do konce tohoto roku, ale právě to můžou být migranti nebo náboženské menšiny a další. Sice většina lidí vnímá lidská práva jako důležitá, dokonce řada z nich, třeba třetina z toho jednoho výzkumu nám vyšla v České republice, že si ale myslí, že některá lidská práva některé skupiny obyvatel v České republice nemohou, i když by chtěly, využívat, a že je tedy taková určitá sociální diskriminace. Čili v tomto se neodlišujeme, protože v Evropě zhruba tak až polovina - v některých zemích - Evropanů sice rovný přístup k základním právům vnímá, ale nemyslí si, že by oni sami k nim ten přístup měli. Děkuji.
Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní vystoupí řádně přihlášená paní poslankyně Marie Pošarová, připraví se pan poslanec Vladimír Zlínský. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Agentura pro základní práva vznikla ještě před takzvanou Lisabonskou smlouvou, proto Evropská komise usiluje o novelizaci, která bude na tuto zásadní změnu v právu Evropské unie reagovat. Každopádně je třeba říci, že to je jedna z hlavních hlásných trub šíření propagandy LGBT v rámci Evropské unie, a je to stále stejný příběh. Minulou vládou prošel materiál bez povšimnutí. Sněmovní výbor pro Evropskou unii navrhuje materiál schválit. O existenci Agentury, která má zkratku FRA, agenturních poklescích, natož reálném vlivu této instituce z českých politických reprezentantů neví nikdo nic. Proto materiál bez problémů doputuje až na vládu, kde bez rozpravy většinou projde. Absolutní většina úředníků nehodlá hledat problémy tam, kde je nehledá jejich politická reprezentace. Tento materiál samozřejmě bez povšimnutí doputuje až do Poslanecké sněmovny a Senátu, kde si opět nikdo ničeho nevšimne. A i kdyby se poslanci a senátoři chtěli vzbouřit, mají obavy o reputaci České republiky, takže raději mlčí a vše odhlasují. Přece když je to z Evropské unie, nebude se odporovat, nikdo nechce být za potížistu. Byli bychom před našimi zahraničními kolegy a Evropskou komisí za hlupáky, o materiálu se přece již dlouhou dobu jedná.
Rozhodnutí v referendu je přijato, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina hlasujících, jestliže se zároveň referenda zúčastnilo alespoň 20 % občanů České republiky oprávněných v referendu hlasovat. Pokud budeme žít ve stranické oligarchii, která bude monopolně za občany rozhodovat, nikdy občany k odpovědnosti za vlastní zemi nevychováme. Prezident Beneš říkal: pro demokracii musí být národ vyspělý a morálně silný. V přímé demokracii žili naši slovanští i germánští předkové. Když to dokážou oni, tak to přece dokážeme i my. Nikdo se nepozastavoval nad tím, zda jsou občané, příslušníci rodu, občiny či kmene zralí. Úvaha byla a je vedena jinak: Jsme si rovni v právech i povinnostech? A co je zásadní? Má někdo pocit, že reprezentanti zvolení nezralými voliči budou zralejší, odpovědnější a morálnější? Má snad někdo odvahu tvrdit, že elity se chovají moudřeji než občané, morálněji, slušněji, poctivěji? Loupež státního majetku z časů privatizace už v dějinách zřejmě nikdo nepřekoná. Země přišla nejen o miliardové majetky, ale připravila občany o veškeré iluze o svých elitách. Ze slova politik se stalo sprosté slovo a synonymum pro zloděje a korupčníka.
Já také děkuji a prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodaje a navrhovatele. A vzhledem k tomu, že zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Milan Feranec je omluven, tak bychom měli odhlasovat změnu zpravodajky, kterou by se stala paní poslankyně Válková. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby zpravodajem pro prvé čtení byla paní poslankyně Helena Válková? Kdo je proti? A já tedy poprosím paní poslankyni Válkovou, aby přednesla zpravodajskou zprávu, a prosím kolegyně a kolegy o ztišení, abychom opravdu dobře mohli vyslechnout paní zpravodajku, která se ujala zpravodajování jako náhradní.
Děkuji, paní předsedkyně.
A nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásili pan poslanec Síla, paní poslankyně Lesenská, paní poslankyně Válková.
Ve skutečnosti vychází z klasického liberalismu se třemi základními právy, která jsou dána bohem - právo na život, právo na svobodu, právo na ochranu soukromého majetku. Zastupitelská demokracie jako taková byla uvedena už ve starověku a již Aristoteles doporučoval systém s názvem politeia, kdy existovala menší skupina volených představitelů, kteří získávali mandáty ve svobodných volbách nebo losem, a byly tyto mandáty ale velmi krátké, maximálně jeden rok. Po volbách si tyto politické strany mohou nadělat koalice a pak se vymlouvat, proč nemohly splnit, co slibovaly před volbami, protože koaliční partner nesouhlasil. Zastupitelská demokracie tímto mechanismem neguje vůli voliče.
Dobrý den, pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení ministři. Je v zájmu České republiky, našich občanů, takže doporučuji tuto smlouvu k přikázání do dalšího projednávání do příslušného výboru.
Máte slovo.
A protože to v tuto chvíli není možné, tak je jasné, že klub hnutí ANO podpoří tuto úmluvu.
Děkuji paní předsedkyni. A ještě se táži pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Budeme se tedy zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Před chvílí jsem již přivolal kolegy z předsálí, proto tedy můžeme zahájit hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Zahajuji hlasování. Výsledek: přijato. Konstatuji tímto, že tento vládní návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru. Právě skončil.
Já si dovoluji už teď dát procedurální návrh, aby se dnes jednalo i po 19. hodině do 21 hodin vzhledem k opozičnímu okénku.
Jenom tedy zopakuji, že budeme hlasovat o tom, že můžeme pokračovat dnes po 19. hodině. Máme zde zájem o odhlášení, tak vás tímto odhlašuji. Můžeme se přihlásit. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Dobré odpoledne, vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl stručně uvést tuto smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Mongolskem, sněmovní tisk číslo 155, prvé čtení. Jedná se o standardní smlouvu tohoto typu, která by měla navázat na již sjednané smlouvy, které se týkají dvojího zdanění či ochraně investic. Takže prosím o podporu tohoto sněmovního tisku. Tolik asi stručně na úvod.
Dobré odpoledne, kolegyně, kolegové. Smlouva nebude mít zásadní vliv na státní rozpočet. Formálně i obsahově odpovídá českým i evropským standardům.
Děkuji paní zpravodajce a tímto otevírám obecnou rozpravu, do které se přihlásil pan Stanislav Berkovec.
Vážený pane předsedající, děkuji.
Děkuji, pane poslanče, a táži se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v obecné rozpravě? Nikoho nevidím. Tím tedy končím obecnou rozpravu. Nikoliv. Paní zpravodajka rovněž ne. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Má někdo jiný návrh?
Mezi schválená rozhodnutí patří i příprava ustavení stálé alianční přítomnosti ve formě mnohonárodních bojových uskupení pod vedením NATO na Slovenku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Příprava zřízení další alianční přítomnosti byla na nejvyšší úrovni potvrzena na mimořádném videokonferenčním zasedání hlav státu a vlád zemí NATO dne 25. února letošního roku. S ohledem na již probíhající ruskou vojenskou agresi na Ukrajině je nutné výstavbu mnohonárodních bojových uskupení urychlit. Do poloviny března připravují vojenské orgány NATO modality vytvářením mnohonárodních bojových uskupení. Současně probíhají nebo již jsou dokončena jednání hostitelských a přispěvatelských zemí koordinována na úrovni civilních i vojenských orgánů NATO o konečném složení a harmonogramu aktivace jednotlivých bojových uskupení. Vedoucí země v bojových uskupeních budou působit dlouhodobě, další spojenci pak budou vojensky přispívat na principu dobrovolnosti a rotačním způsobem. Česká republika v souladu s výše uvedenými skutečnostmi považuje alianční iniciativu, která vyjadřuje odhodlání členských států NATO společně bránit suverenitu a teritoriální integritu spojenců na východním křídle Aliance, za správnou a podpoří ji konkrétním vojenským příspěvkem. Účast České republiky v mnohonárodních bojových uskupení je logickým pokračováním naší dosavadní politiky a aktivit ve prospěch bezpečnosti a obrany východního křídla NATO. Česká republika rovněž přijala nabídku Slovenska na převzetí role vedoucí země mnohonárodního bojového uskupení na Slovensku. V praxi to znamená velení mezinárodním silám v celkovém počtu cirka 1 500 vojáků. Aktuálně se předpokládá, že do uskupení na Slovensku se rovněž zapojí Německo, Slovensko, Polsko, Slovinsko, Spojené státy a Nizozemsko. Vláda navrhuje působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení ve Slovenské republice v počtu do 650 vojáků. Na základě vývoje bezpečnostní situace s ohledem na vyčleňované schopnosti partnerských zemí se může připravovaná struktura českého příspěvku průběžně měnit. Vedle demonstrace připravenosti bránit suverenitu spojenecké země před agresorem bude mnohonárodní bojové uskupení během svého působení plnit úkoly výcviku jak v rámci vlastního uskupení, tak i společně s útvary ozbrojených sil Slovenské republiky. Krátce k právním aspektům. a) Ústavy České republiky, je nutný souhlas obou komor Parlamentu České republiky. Právní postavení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany na území Slovenska se bude řídit Dohodou mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil, přijatou dne 19. června 1952 v Londýně. Tak jak zaznělo, celkové odhadované náklady budou hrazeny z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany a předpokládají se ve výši 540 milionů korun. Na závěr mi dovolte krátké shrnutí. Navrhované působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany ve Slovenské republice je konkrétním příspěvkem České republiky k obraně spojenců na východním křídle Aliance před možnou agresí. Jedná se o silný politický a praktický výraz solidarity a ochoty naplňovat závazek společné obrany. Ještě bych doplnil, že slovenský parlament 15. března letošního roku schválil návrh, aby v zemi v rámci posílení východního křídla NATO mohli působit vojáci ze šesti členských států NATO včetně České republiky. Vláda České republiky návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v rámci mnohonárodního bojového uskupení NATO ve Slovenské republice projednala a schválila 9. března letošního roku. Senát Parlamentu České republiky vyslovil dne 17. 3. letošního roku s tímto vládním návrhem souhlas. Děkuji vám za pozornost.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já vám přeji pěkné dopoledne. A nyní, tak jak jsme avizovali, požádám ministra zahraničních věcí Jana Lipavského, aby uvedl také za sebe tento bod. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, dámy a pánové, děkuji za možnost vystoupit zde na zasedání Poslanecké sněmovny a vyjádřit se k tomu návrhu, který vláda předkládá Sněmovně. Za Ministerstvo zahraničních věcí jednoznačně vítáme a podporujeme tento návrh, který představuje důležitý příspěvek České republiky k obraně Severoatlantické aliance.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Ano, takže jsem vás pro kontrolu odhlásila. Takže zkusíme opakovaně hlasovat o návrhu pana poslance Juchelky. Zahajuji hlasování, tentokrát doufám, že správně, a táži se, kdo je pro? Kdo je pro? Kdo je proti? A než přistoupíme k projednávání dalšího bodu, respektive prvního bodu, požádám pana předsedu komise, poslance Martina Kolovratníka, aby nás seznámil s výsledky voleb, které proběhly včera, to je ve středu 23. března před ukončením jednacího dne.
Děkuji za slovo. Takže tolik k úvodu a teď rychle jednotlivé volby. Bylo to jedno místo, které jsme obsazovali. Počet vydaných hlasovacích lístků byl 182, odevzdaných 181, takže jeden poslanec nebo poslankyně se volby nezúčastnil, lístek neodevzdal. Ta čísla, která jsem řekl, jsou stejná ve všech volbách, takže už je dále nebudu opakovat. Byla podána jedna nominace pana Jiřího Zajíce. Ten získal 158 hlasů, byl zvolen v prvním kole a volba končí. Bylo to jedno místo, takže jsme vybírali ze tří kandidátů. Pan Kamil Machart získal 1 hlas, pan Jaroslav Šebek 156, Stanislav Zdílna 0, takže v prvním kole byl zvolen pan Jaroslav Šebek. Volba končí a Rada Českého rozhlasu je tím kompletní. Pak tam byly ještě ty dvě televizní rady. Byl zvolen pouze jeden kandidát, a to pan Ilja Racek s počtem 171 hlasů. Pana Racka už jsem řekl - 171 hlasů. Za volební komisi ještě povím technicky.
Materiál postupně uvede ministryně obrany Jana Černochová a ministr zahraničních věcí Jan Lipavský.
Upozorňuji, že je navrženo, abychom s tímto vládním návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura.
Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, tento a příští bod obsahují návrh vlády České republiky na to, abychom vystoupili ze dvou postsovětských bank. Je to ještě relikt Varšavské smlouvy. Musím říct, že bychom s tímto návrhem přišli i bez Putinovy agrese na Ukrajině, nicméně tato agrese urychlila projednávání.
Děkuji a prosím, pokračujte.
Celkem je to 39,2 milionů eur, nicméně otevřeně řečeno, šance na vymožení této pohledávky není příliš velká, sídlo této banky je v Moskvě. Já bych chtěl ještě poděkovat ministru zahraničí a jeho týmu, protože na těchto krocích dlouhodobě úzce spolupracuje Ministerstvo financí s Ministerstvem zahraničních věcí. V případě, že budete mít nějaké podrobnější dotazy, mám tady i kapitálovou strukturu jednotlivých členských zemí a podobně.
Já vám děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Vladimír Balaš.
Děkuji, pane předsedající. Takže bych jenom navázal na pana ministra a doporučil bych, aby Poslanecká sněmovna schválila v prvním znění odstoupení nebo ukončení naší účasti v té smlouvě.
Ještě se hlásil pan poslanec Benešík, ale to se týká pouze předchozího hlasování, takže poprosím, abyste načetl, co máte k předchozímu hlasování.
Pane předsedající, děkuji. Já se nebudu vymlouvat. V předchozím hlasování, kdy jsme hlasovali o vyslání vojáků na Slovensko, jsem nebyl na sále, ale byl jsem přihlášený. Měl jsem jednání v kuloárech, nestihl jsem doběhnout k hlasovacímu zařízení, všem se za to omlouvám. Pokud bych tady byl, tak bych samozřejmě hlasoval pro.
Dobře, děkuji a otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji tři přihlášky s přednostním právem.
A já můžu potvrdit, že naše vláda byla připravena na tom pracovat, možná tempem, které v mírových dobách odpovídalo tomu, jak ty věci běží, ale už jsme ten projekt měli rozjetý a věnovali jsme se tomu vzájemně. Byli jsme na to opakovaně upozorňováni. Takže samozřejmě za ministerstvo: my jsme dále připraveni spolupracovat i s Ministerstvem financí na koordinaci dalších kroků.
Současně bych ještě podotkla, že oproti původnímu znění schválenému v roce 1998 dochází ještě k doplnění výhrady k jedné z příloh, která se týká ochrany osobních údajů.
Děkuji paní zpravodajce a dovolte, abych tímto otevřel obecnou rozpravu.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. S některými jsou uzavřeny dohody na úrovni Evropské unie, které může Česká republika uplatňovat. Nebudu je jmenovat. Pan ministr o tom tady mluvil. Ale chci zdůraznit, že nejdůležitější částí této úmluvy je účinná a mnohostranná výměna informací, což je společně důležitým nástrojem spolupráce celních správ v boji proti nezákonnému obchodu. Ten se týká nejen tradičních komodit, pod které spadají omamné psychotropní látky, tabák, tabákové výrobky, zbraně, kulturní statky, léčiva, odpady, ale při uplatňování moderních forem spolupráce, jakými jsou například společné celní operace organizované Radou pro celní spolupráci, tak je úmluva právním základem pro výměnu a sdílení informací v průběhu takovýchto akcí.
Táži se, jestli ještě má někdo zájem vystoupit v obecné rozpravě? Táži se pana ministra, jestli má zájem o závěrečné slovo? Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Pustíme se tedy do hlasování. Kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru? Kdo je proti? Výsledek - přijato. Nyní tedy zahajuji další bod Za ministra spravedlnosti Pavla Blažka vystoupí pan ministr dopravy Martin Kupka.
Vzhledem k těmto skutečnostem není předávání odsouzených mezi Českou republikou a Srí Lankou v současné době vůbec možné. Z tohoto důvodu je sjednání předkládané smlouvy považováno za velmi účelné, neboť smlouva umožní spolupráci České republiky a Srí Lanky při předávání odsouzených osob. Odsouzeným tak smlouva poskytne možnost vykonat trest odnětí svobody ve státě, jehož jsou občany, a v prostředí, které usnadní jejich návrat do společnosti. Sjednání smlouvy je v souladu se zahraničními politickými zájmy České republiky a rozšíří možnosti mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech mezi smluvními stranami. Provádění smlouvy bude náležet do působnosti Ministerstva spravedlnosti, Ministerstva vnitra a Ministerstva zahraničních věcí. Náklady spojené s prováděním smlouvy budou pokryty z rozpočtových kapitol těchto resortů, přičemž dopad na státní rozpočet bude bezvýznamný.
Kdo je proti tomuto návrhu? S návrhem byl vysloven souhlas. Žádnou přihlášku nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. A táži se na závěrečné slovo pana ministra nebo pana zpravodaje?
Vážené dámy, vážení pánové: "Poslanecká sněmovna souhlasí s ukončením členství České republiky v Mezinárodní investiční bance." Tak ještě jednou: "Poslanecká sněmovna souhlasí s ukončením členství České republiky v Mezinárodní bance hospodářské spolupráce."
Všichni víme, o čem hlasujeme. A já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh? Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Upozorňuji, že i zde je navrženo, abychom s tímto vládním návrhem vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura.